I někteří úředníci Ministerstva financí se netajili s tím, že je tam určitý problém. Proto se určitě v této věci obrátíme na Ústavní soud.
To je rovnost, která je naopak slučitelná se socialismem. A tady to máte. To není žádné varování nebo strašení ze strany ODS. Nebo vede nás zpět k nějaké nové formě socialismu. A právě proto tady vláda chrlí nápad na jednu novou kontrolu za druhou, proto tu máme kontrolní hlášení, rejstříky, evidence, registry a spousty dalších věcí. U kontrolního hlášení bude v případě jeho nepodání udělena fixní pokuta tisíc korun, pokud to podnikatel včas napraví před výzvou finančního úřadu. To je přece příklad jakéhosi likvidačního tažení vlády proti soukromému sektoru. Tak dámy a pánové, odpovězte si sami na otázku, jaký má smysl zavádět takový systém a proč bychom měli takový systém podporovat. Proč by měli podnikatelé vidět, jak ti ostatní podnikají? V demokratickém a fungujícím tržním hospodářství takové informace nepotřebují ani podnikatelé a nepotřebuje je ani stát. Nedávno jsem si všiml, že ani osobní korespondence předsedy české vlády není zabezpečena. Čteme si ji tady prakticky ve všech médiích opakovaně. No tak prosím vás, jak stát, který není schopen ani zabezpečit korespondenci předsedy vlády, zabezpečí všechna ta citlivá data, která mají takový ekonomický význam a takový ekonomický dopad? To je přístup, se kterým se opravdu nemůžeme smířit.
A to vy právě tady chcete svými hlasy pustit, že tedy my budeme opisovat od čtyřkařů. A zaváděním těchto systémů, první krok - pokřivení morálky, druhý krok - kriminál. Řešení to není. Takže doufám, že se toho dočkám. A neměl by to být pro ně problém, když tímto systémem tak žijí a je to vaše priorita. No, já bych tady jenom řekl a i to bylo nějak medializováno, zjevně, nebo jedním z možných cílů toho, jak špatně se vybíraly daně v minulém období nebo v období pravicových vlád, tak bylo, že NKÚ provedl poměrně zajímavou analýzu správy daně z přidané hodnoty ve vazbě na legislativní změny, které byly v nějakém období provedeny. To čtení je velmi zajímavé. On říká, že vláda nic nedělala, nebo Ministerstvo financí. Nicméně určitě tedy si nechám udělat srovnání, zda tedy byl také tak legislativně činný, jak to bylo za éry pravicové vlády. Sami protagonisté v těchto zemích říkají, že tomu tak není a že to, co nám tady říká pan vicepremiér a ministr financí, není pravdou. Protože tady mohou vzniknout škody nevratné. Samozřejmě jak se dalo očekávat ve stavu, v jakém se Ministerstvo financí nachází, tak nikdo se ani nenamáhal zavolat a toto nabídnout. A nejlépe by bylo, abychom si ukrátili čas při těch dalších vystupováních, že bude zpracována písemná odpověď, kterou dostanete na stůl. Ministerstvo financí rozjelo nějaké přípravy, pak ze strany opozice bylo deklarováno, že je porušován zákon, že ministerstva i státní instituce, týká se to i dalších stupňů veřejného života, mohou dělat to, pro co mají zmocnění, co má oporu v zákoně. A myslím si, že tuto záležitost by měl prošetřit Nejvyšší kontrolní úřad. Já bych tady jenom upozornil, že v minulosti se odehrávala kauza, ve které svého času ministr Vladimír Mlynář, doufám, že si vzpomínám dobře na to jméno, tak udělal nějaký obdobný krok, ale toho žádná Sněmovna, nikdo veřejně neupozorňoval, že se jedná o velmi nebezpečný a legislativně nekonformní krok. Nevznikla žádná škoda. Takže i když pokud by toto tvrzení některých právníků bylo relevantní, tak Ministerstvo financí a konkrétně jeho nejvyšší činitel se také mohou vystavovat riziku trestního stíhání nebo soudních žalob.
V rámci konkurenčního boje vyšle zaměstnance s cílem, aby neplnil u konkurenta povinnosti, a tím ho poškodil. Určitě se shodneme, že každé takové zařízení potřebuje servis. To ukáže až praxe. Tito lidé budou mít přístup k této části certifikátu. Není to opravdu nic triviálního. O těch také nemluvím. A my říkáme - pan ministr říká, že míří na všechny - že mnohem lepší by byla cílená kontrola než plošná. Že takhle jsou sprostí podezřelí všichni. A teď, až budeme mít EET, tak je jako dostihneme. A já se ptám, když už to víme, tak proč to neřešíme. A pokud to nevíme, tak neříkejme, že víme, že ti nebo oni, tento sektor, jiný sektor, že švindlují a neplní své daňové povinnosti.
Já vás požádám kolegové, už jsem to jednou říkal, přestože nás zde není mnoho, tak jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí. Děkuji.
Nechci mluvit déle než ministr financí, který mluvil zhruba hodinu. Takže já se potom přihlásím někdy mezi ostatními kolegy s dalším vystoupením. Možná bych mohl položit ještě další konkrétní dotaz, na který očekávám v příští debatě odpověď. Je mi jasné, že na tak odborné dotazy z IT oblasti nemůže pan ministr financí reagovat okamžitě. To je naprosto pochopitelné. To nevadí, že jsme ve třetím čtení. Jediné, co ten zákon říká, že nemohu předkládat pozměňovací návrhy. Vede se rozprava ve třetím čtení. Není to pravda. Ty můžu navrhovat. To je naprostá pravda. Ale ve třetím čtení se vede rozprava. Druhé čtení proběhlo poměrně rychle. A k tomu patří konkrétní dotazy, na které očekávám odpověď. Současně říkám, že rozumím, že na konkrétní technický dotaz nemůže ministr financí odpovědět okamžitě. Možná částečně. Tam je hlavní architekt eGovernmentu. Tam se vytvářejí stanoviska. Pan ministr vnitra vytváří nový státní podnik. Nevíme, nakolik bude úspěšný, nebo ne. My jsme k těmto plánům poměrně skeptičtí a věřím, že to vláda nakonec neschválí, ale myslím, že i jeho lidé by měli být zapojeni do přípravy technického řešení EET.
Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát.
Vážené dámy, vážení pánové, začnu tím, že dopoledne tady s faktickou poznámkou vystoupil můj kolega, místopředseda Sněmovny Petr Gazdík. Jeho vystoupení je interpretováno tak, že snad jsou nějaké rozpory mezi naším zatím stanoviskem ve věci dalšího pokračování argumentací proti tomuto zákonu. Že snad panuje v klubu TOP 09 a Starostové nějaký rozdílný postoj, který může vést k tomu, že ne všichni budeme dál setrvávat na svém stanovisku. Tak vás chci velice důrazně upozornit, i média, že tomu tak není. Že dále trváme na svém stanovisku. Využijeme všech ústavních možností, všech možností jednacího řádu, aby tento zločinný zákon nebyl schválen. Využijeme všech prostředků k tomu, abychom případně napadli, pokud přikročíte k tomu, co avizujete, tento zákon u správního a Ústavního soudu. Za další bych vás organizačně poprosil, aby se náhodou Sněmovna nerozešla před 14. hodinou. Dnes jsme domluveni konsenzuálně, že skončíme ve 14 hodin. Tam tedy jdou pouze po hotovostních tržbách. I tvůrci tohoto zákona si toho jsou vědomi. Další věc, která tady roste jak houby po dešti. Víte sami, jak dopadla Prachařova novela o výkupu pozemků, respektive zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kde to sice nebylo svěřeno vládě, ale dokonce ministru dopravy a zástupcům investora na nižších stupních. Také jsem od vás slyšel, že legislativa je zlá, nepřehledná. Prvně v této zemi jsme svědky toho... Slušnosti není nikdy dost.
Návrh řešení pro EET provází od jeho počátku řada problémů, které jsou ze strany Ministerstva financí přehlíženy. Já nevím, jestli úmyslně, nebo neúmyslně. Některé z nich jsou neřešeny. Ty problémy bych rozdělil do několika částí. Protože ta verze zákona, kterou nakonec Ministerstvo financí předložilo do vlády, neodpovídala té verzi zákona, která byla poslána do vnějšího připomínkového řízení. Pokud ano, tak kdy a s jakým výsledkem? Je to snaha schovat nesprávné architektonické či technologické řešení projektu, a ne obava o zneužití dat, jak je často prezentována. Já si myslím, že v březnu mají všechny účetní jednotky mnohem větší starost zkompletovat, zkontrolovat daňové přiznání, účetní uzávěrku, a ne zavádět nový revoluční projekt - podle slov pana ministra Babiše. Ať už mluvíme - já trošku přeskočím k tomu, jak chci vyvracet mýtus o narovnání podnikatelského prostředí. Jak je možné, když mluvíte o narovnání podnikatelského prostředí, že jste vybrali několik skupin, u kterých vy sami už neomylně navrhujete účinnost až po příštích parlamentních volbách? Tady jasně deklarujete obavu z toho, jak ten projekt bude fungovat. To znamená, neomylně směřujete až do roku 2018 minimálně u poloviny subjektů, u kterých tvrdíte, že mají mít povinnost používat EET. Ale současně u toho odvážně mluvíte o rovných podmínkách! Kde je ta rovnost? Nenavrhuji, aby to platilo pro všechny hned. To je úplně jiný přístup! Ale vy, když máte plná ústa slov o podnikatelské rovnosti a rovných podnikatelských podmínkách, tak byste měli zdůvodnit, proč jsou někteří rovni a někteří jsou rovnější. Já vím, že náš pan předseda v rámci předvánoční akce Mladé fronty DNES si vyměnil vánoční dárky s panem předsedou hnutí ANO. Pan předseda Fiala dostal maketu dětské pokladničky, ale panu ministru financí podle mě věnoval dvě zajímavé knihy od uznávaného prognostika Orwella. Jedna se jmenuje Farma zvířat, tam je docela dobře popsán ten princip "všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější". A já myslím, že kdyby Orwell sledoval legislativní návrhy české vlády v roce 2016 a 2015, tak by řekl: Já jsem se držel moc při zdi. To mě ani nenapadlo, co všechno se dá vymyslet, co všechno se dá kontrolovat. I to, že máme ministerstvo pravdy, které přepisuje politickou minulost podle toho, kdo s kým byl v koalici a kdo ne.
Prosím, pokračujte.
Já jenom upozorňuji, že není jenom kongres ODS, je den před výročím Jana Palacha, jsou další akce, sociální demokraté mají něco a další a další. Teď již k vlastní problematice elektronické evidence tržeb. Na úvod, protože jsme se naposledy sešli k tomuto tématu před Vánocemi, tak mi dovolte takovou krátkou reflexi toho, co zaznívalo v médiích a jak je interpretována činnost Sněmovny v tomto bodě. Poslední den, i když na to mají občané dva roky a podobně. Ono nejde o obyčejné pokladničky. Je přece naivní se domnívat, že v dnešní době prostě někdo půjde na to, že tady udělá nějaký zásadní obrat, co se týká svobody občanů, práv občanů, v jednom bodě. Já o tom mám prostě veliké pochybnosti a praxe dokazuje, že jejich sliby nejsou hodnověrné. Řada zákonů, které tato koalice schválila, které výrazně ingerují do svobod profesních skupin nebo jednotlivců, tak v případě, že se dostanou k moci v budoucnosti, a já v to věřím, ať už to bude trvat ještě šest let, dva roky, strany, které budou mít ve svém štítu a budou skutečně se řídit principy a budou mít za nejvyšší hodnotu svobodu, tak že prostě vcelku mohou tyto normy velmi rychle předělat, či dokonce zrušit. V případě, že bych byl u tohoto procesu, tak udělám všechno možné, aby řada věcí, které tady prošly, tak aby přestaly platit v termínu naprosto nejkratším. Ovšem elektronická evidence tržeb je trošku z jiného soudku. Skutečně ti lidé, jejich největším proviněním je, že nejdou na úřad práce a snaží se postarat sami o sebe. To, co se bude dít, bude jenom to, že někde ty služby mohou zcela zmizet, nebo se dostanou do cenových relací takových, že zvýší to nějakým způsobem náklady těm poskytovatelům služeb, že zase se dostanou do problémů ti nejchudší, že už na ty služby nedosáhnou, vytáhne jim to další peníze z kapsy.
Další věc, na kterou bych chtěl poukázat, je problematika neprojednání řešení na Radě vlády pro informační společnost.
Jsou zde přítomni dva ministři vlády, v tom případě budeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji za slovo. Říkám, nepožadoval jsem přerušení svého vystoupení a této schůze. Já to ještě jednou zopakuji. Říkám, sám o sobě je tak nepřehledný a nejasný, že se pak nedivme, že je problém s implementací. A to je opravdu odborná a věcná věc.
Prosím, pokračujte.
To znamená, tyto podnikatelské subjekty budou nuceny starší technické prostředky nahradit novými. Nejsou to žádné tajné či překvapivé informace. Jaké by mohly být dopady, pokud by to řešení, tak jak je navrhováno, bylo skutečně přijato? A existuje riziko zneužití certifikátu, neboť jeho privátní část bude muset být v pokladním zařízení dešifrována. Teď se můžeme dostat k EET. Pan poslanec Faltýnek vyzývá k věcné odborné debatě. A dneska se budu snažit mít konkrétní připomínky i konkrétní dotazy a těším se na odpovědi. Za sebe i za svou politickou stranu chci říct, že to jsou dobré cíle. Tyhle cíle jsou dobré a my je podporujeme. Já to pak podrobně vysvětlím. Taky jsem byl vládní poslanec, který byl členem koalice, a velmi těžko se mi někdy hlasovalo pro dohodnutý koaliční kompromis. Takže to nechci ani ironizovat, ani zlehčovat. Ale vy jste to vědomě prodloužili. A když jsme to navrhli, tak jste opakovaně hlasovali proti. Současně vám nabízíme možnost, abyste spolu s námi některá opatření odstranili nebo změnili, snížili daně, ale vy jste sami proti. V politice existují mnohdy paradoxy a já chci dneska ukázat na jeden z nich, který je opravdu zvláštní. A my tomu přesto bráníme. Vzpomeňme si, kdy to mělo platit. Omlouvám se. To znamená, i kdybychom nevystoupili ani minutu, i kdybychom nevystupovali a hlasovalo se 11. prosince, tak jste to nemohli k 1. lednu letošního roku stihnout. O tom se už příliš nemluví. Letos budou volby. Příští rok budou volby. A takhle to bude platit dalších deset let, kromě roku 2016, že budou volby. Nechceme se přihlásit k názoru, že čím hůře ve státě, tím lépe pro opozici. Za sebe jako konzervativní politik říkám, že se bojím a obávám revolučních projektů. Já nechci žít ve státě, kde naše životy řídí stroje. To skutečně nechci. Taková odosobněná společnost, kde všechno řídí stroje a my jsme jenom takové součástky a plníme naprogramované úlohy. A pak říkal pan ministr, že jeho cílem jsou nízké daně. A je možné, že levicoví poslanci neumožní schválení tohoto zákona. Ale když někdo říká pojďme o tom hlasovat, tak pojďme hlasovat o snížení daní. Své vystoupení k EET rozdělím do pěti částí, aby to mělo nějakou strukturu. Druhá část vystoupení se bude snažit vyvrátit mýtus, že tento zákon bojuje s šedou ekonomikou. V poslední, páté části budu mít dotazy a výhrady k jednotlivým paragrafům a konkrétnímu znění zákona. Týká se to všech ministerstev, ústředních orgánů státní správy a jejích složek.
Nicméně dobře, pokud by tak bylo, tak ty zákony, a nejenom tento, který schvalujete, tak vy říkáte: Občane, plň! Občane, plať! Občane, posílej hlášení, občane, registruj se v tom či onom registru! A když to neuděláš, tak jsou tam sankce. Jsem o tom přesvědčen. A skutečně nemusí to být o výrobku. Ale tyhle věci se dopočítat dají. Zřejmě některé politické strany asi vědí, jak drahé jsou i průzkumy volebních preferencí, a řekl bych, že podnikatelské průzkumy možná mohou být ještě dražší nebo stejné, srovnatelné. Chorvatsko je co do objemu šedé ekonomiky černou ovcí.
Takže cituji: "Dobrý den. Jsem vyučený prodavač potravin. Do roku 1991 jsem byl zaměstnancem Pramenu. Nyní tedy ohrožená skupina ekonomicky aktivních obyvatel České republiky. Pokud se zavede do praxe EET, pozastavuji podnikání v oblasti prodeje potravin a budu hledat jinou práci. Zaměstnával jsem před třemi lety pět zaměstnanců, nyní mám ještě tři, ale skončí asi se mnou. Neskutečné komplikace při zavádění EET do praxe v jiných zemích moje rozhodnutí jen utvrzují. Toliko jeden názor z praxe z oboru, z východní Moravy. Mají strach z obrovské byrokratické zátěže a mají pocit, že tohle ohrožuje jejich podnikání. Cituji: "Začnu asi tím, že můj otec podnikal, já jakožto jeho jediný syn jsem k němu vzhlížel a snažil jsem se vše pochopit. To se také odvíjelo ve výběru střední školy. Návrh o elektronické evidenci tržeb z dílny ANO pana ministra financí je toho jasným důkazem. Ale proč tímto způsobem? Vždyť jen investice, kterou bude muset podnikatel do podnikání vložit, například registrační pokladna propojená s Ministerstvem financí České republiky, dalších x formulářů atd. Z tohoto důvodu již o podnikání dál nepřemýšlím a myslím, že nejsem jediný." Opět následuje podpis. A omezování svobody nejenom v podnikání - já jsem tady uvedl celou řadu jiných příkladů omezování svobody - ze strany současné vlády je výrazem nedůvěry vlády k občanům, je výrazem nedůvěry k autonomii každého z nás, aby se rozhodoval, co je pro něj dobré a špatné. Tady mě napadají slova, která jsem už jednou v tomto parlamentě řekl, slova Miltona Friedmana, že jedním z motivů omezování svobody volného trhu je strach ze svobody samotné. Tak já jenom doufám, že tohle není motivace současné vlády. Živnostníci a malí podnikatelé se nedají koupit za sociální výhody, protože oni mají raději třeba málo, ale to, co je jejich, a chtějí mít svobodu a to, aby si mohli rozhodovat o svém životě, a ne aby jim do toho někdo neustále mluvil. Ale tady se zdá, že to je něco, co současnou vládu provokuje a kde se snaží současná vláda různými cestami jít právě proti těm živnostníkům a podnikatelům. A měli bychom ten střet odmítnout.
Ptám se, udělali jste vy v tom něco dalšího? Nebo nějaká technická opatření těm, kterým to náleží, že v tomto se zvýšila efektivita? Přišli jste s něčím obdobným?